Není tomu tak. Rozpravu končím. Ptám se nyní na závěrečná slova.
Děkuji. Hlasování číslo 88, přihlášeno 173 poslanců, pro 173 poslanců. Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Návrh byl přijat. Ano, je zde signalizováno zpochybnění hlasování.
Dámy a pánové, omlouvám se, ale na sjetině jsem zjistil, že mám jiný výsledek hlasování, než jak jsem hlasoval. Mám na sjetině ano, ale hlasoval jsem proti.
Ano, budeme tedy hlasovat o vyhovění námitce, respektive o zpochybnění hlasování. Je zde opět žádost o odhlášení, které jsem nyní vyhověl. Hlasujeme o námitce, tak jak byla přednesena. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Prosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačního kartami. Zahajuji hlasování. Můžeme pokračovat. Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Děkuji. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat.
Nyní bychom měli hlasovat o návrhu zákona jako celku.
Ano, vypořádali jsme se se všemi pozměňovacími návrhy.
Pokud to bude o 10 tisíc levnější, tak to minimálně zváží.
A jestli on si myslí, že pokud ten nepoctivý se stane poctivým, to znamená, bude přiznávat tržby, a tím se zlikviduje, tak potom pochybuji o tom, jak on podniká. To znamená, to není o tom likvidovat nepoctivé, ale srovnat je, aby byli poctiví jako ti ostatní vedle něho.
Děkuji. Patrně máte na mysli asi nelegální pěstování konopí. Takže toto skutečně EET nevyřeší.
Prosím, abyste se na ostatní poslance obracel mým prostřednictvím. Nyní prosím pana poslance Bláhu s faktickou poznámkou.
Je vyřízeno! Vy pořád přicházíte s nějakými novými technologiemi, ale ještě jsem neviděl, že byste nějakou chtěli aplikovat. Absolutně! Přicházíte s hotovostními platbami v době, kdy všichni podnikatelé jedou všechno přes telefony. Absolutně!
Předtím, než mu dám slovo, tak zde máme znovu omluvenku. Prý to bylo ráno špatně načteno. Prosím, pane Ferjenčíku.
My prosazujeme zavádění nových technologií, ale na dobrovolné bázi.
Děkuji a nyní pan poslanec Munzar s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Kupka.
Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl reagovat vaším prostřednictvím na pana poslance Bláhu. A to mě mrzí. Elektronické nástroje bychom měli používat ve prospěch občanů a nikoliv proti nim. A zatím se to děje proti nim!
Děkuji za slovo. Na druhou stranu ještě před delším časem naopak zmínil, že máme nedostatky v pokrytí mobilním signálem a že bohužel je mnoho míst, kde to tak možné není. A opravdu to tak možné není. Je celá řada míst, která ještě pokrytá nejsou, ale i tam živnostníci podnikají, i tam třeba v drobných občerstveních na horách se s tím musejí nějak vypořádat a znamená to pro ně reálnou byrokratickou zátěž. Měl by jim dát prostor, aby si dokázali své věci vyřídit se státem i jinou formou, než je ryze digitální.
Děkuji. Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji vám, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, já si nejdřív dovolím zareagovat na své předřečníky. Takže to asi není příliš velká pomoc. Já jsem se měl možnost potkat s mnoha podnikateli a samozřejmě názory se různily. Zajímavé na tom je, že čím větší podnikatel, tím více obhajuje EET, tím více se mu hodí EET.
Já zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Návrh byl přijat. Návrh byl přijat. Nyní zde mám dva návrhy od pana předsedy klubu SPD. První je zařazení bodu Projednání globálního paktu OSN a mandát ministra vnitra. Takže kdo je pro zařazení tohoto bodu? Návrh nebyl přijat. Čili o pevném zařazení hlasovat nebudeme. A pak je tady ještě návrh na zařazení bodu Vyjádření Poslanecké sněmovny k jednání orgánů EU vůči Maďarsku. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Takže o pevném zařazení nebudeme hlasovat. Já se přesunu k bodu 109, což je A já poprosím o klid.
Děkuji. Tento návrh zákona byl připraven především jako reakce na nedávná rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věcech volebních. Tematicky se novela zaměřuje převážně na podmínky činnosti okrskových volebních komisí a v této souvislosti si dovoluji doplnit, že s účinností od 1. září tohoto roku bylo prostřednictvím vyhlášky vydané Ministerstvem vnitra provedeno navýšení odměn členů okrskových volebních komisí. Se zbylými pozměňovacími návrhy Ministerstvo vnitra nesouhlasí.
Otevírám rozpravu, do které v tuto chvíli nemám přihlášky.
Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vás chtěla přece jenom požádat o podporu mého pozměňujícího návrhu, který se týká zpětné kontroly. Já si myslím, a už jsem to tady říkala, že volby jsou základní nástroj demokratické společnosti a předpokladem je naprostá důvěra voličů v to, že jsou dobře zpracovány výsledky voleb. Já jsem chtěla ocenit mnohé kroky, které Ministerstvo vnitra udělalo a navrhuje, a věřím, že zlepší situaci. Ale přece jenom zkušenosti z minulých období jsou takové, že docházelo poměrně k časté chybovosti. Jsem přesvědčena, že tento můj návrh by výrazně posílil důvěru ve výsledky voleb a výrazně snížil pravděpodobnost chyb. Takže ještě jednou, vážené kolegyně, vážení kolegové, bych vás chtěla poprosit o podporu tohoto pozměňujícího návrhu.
Také děkuji. Nyní se mi z místa přihlásil pan poslanec Martínek do rozpravy, takže prosím, máte slovo.
Jeden z nich, který právě modeluje, je jeden z pozměňovacích návrhů, o kterém se bude hlasovat, konkrétně pana kolegy Výborného.
Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. S náhradní kartou číslo 2 bude hlasovat pan poslanec Valenta. Já bych poprosil o klid! Paní poslankyně Radka Maxová ze zdravotních důvodů, pan poslanec Marek Novák od 13 do 19 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Ladislav Okleštěk ze zdravotních důvodů, pan poslanec Pavel Plzák od 12.30 z osobních důvodů... Pan poslanec Jan Richter ze zdravotních důvodů, pan poslanec David Štolba z pracovních důvodů, pan poslanec Petr Třešňák z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Vlastimil Válek z pracovních důvodů, paní poslankyně Helena Válková ze zdravotních důvodů, pan poslanec Ivo Vondrák z pracovních důvodů a pan poslanec Rostislav Vyzula z osobních důvodů. Dále požádali o omluvu tito členové vlády: pan ministr Jan Kněžínek z osobních důvodů, pan ministr Lubomír Metnar z pracovních důvodů, pan ministr Robert Plaga z pracovních důvodů, pan ministr Dan Ťok od 9.30 do 13.30 z pracovních důvodů a pan ministr Miroslav Toman z pracovních důvodů. S náhradní kartou číslo 8 bude hlasovat pan místopředseda Hanzel. Dnešní jednání bychom měli zahájit pevně zařazenými body z bloku třetích čtení. Dorazila mi ještě jedna omluvenka. Dále se mi hlásí pan poslanec Chvojka. Jestli vám nevadí, že je tady ten hluk?
Vážené kolegyně, vážení kolegové, včera jsem v 11 hodin navrhoval jeden bod, který jsem chtěl zařadit na příští týden ve středu. Bylo to po určité vzájemné dohodě, s kolegy pak došlo řekněme k nějakému šumu a bod dopadl tak, jak dopadl. Zopakuji bod Informace vlády o postoji České republiky ke globálnímu paktu o bezpečné, řízené a legální migraci a globálnímu paktu o uprchlících. Tak se o nich pojďme bavit, kolegyně a kolegové, zařaďte tento bod a ve středu to projednáme řádně a ne v jiném bodu jako včera.
Ovšem než k nim dojde, tak se mi přihlásil s přednostním právem pan předseda Chvojka a poté pan předseda Fiala.
Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Dobré ráno všem, dámy a pánové, vážené kolegyně, kolegové. A kde jinde bychom to měli udělat, když ne v Poslanecké sněmovně? Hnutí Svoboda a přímá demokracie dlouhodobě a programově odmítá -
Já vás přeruším a požádám kolegy o klid. Mám pocit, že je tady větší hluk, než by měl být.
Hnutí Svoboda a přímá demokracie dlouhodobě a programově odmítá imigraci. Imigrační projekty na jakékoli úrovni přímo ohrožují zájmy našeho národa a suverenitu našeho státu. Tato země je dědictvím našeho národa, není žádnou administrativní jednotkou Evropské unie nebo OSN. Nad suverenitou této země nestojí žádné právo někoho se sem přistěhovat a užívat hodnoty, které vytvořili naši předkové. Věc je třeba vidět v souvislostech. První část těchto souvislostí je udělat z imigrace legální právo, které stojí nad suverenitou zemí a zájmy národů. Druhou částí problému je snaha Evropské unie zbavit členské státy práva svobodně rozhodovat o vlastní imigrační politice. Dnešní situace je zcela jasná - podporovat Evropskou unii znamená podporovat migraci. Nevystoupit tak jako Maďarsko z globálního paktu znamená zásadní ohrožení našich zájmů a rezignaci na obranu našich zájmů. Proto navrhujeme následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky považuje další setrvání České republiky v globálním paktu OSN o bezpečné, řízené a legální migraci za stav, který je v rozporu se základními zájmy České republiky a českého národa. Vzhledem k tomu požadujeme odchod České republiky z tohoto globálního paktu po vzoru Maďarska a Spojených států amerických. Žádáme vládu České republiky, aby ve vztahu k tomuto paktu udělala příslušné kroky v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Já děkuji.
Ten bod by se jmenoval Projednání globálního paktu OSN v Poslanecké sněmovně a mandát Poslanecké sněmovny ministrovi vnitra, který bude Českou republiku v OSN zastupovat.
Já se omlouvám, tady na mě mluvil další. Ještě jeden máte, tak prosím.
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky odsuzuje a protestuje proti krokům orgánů Evropské unie, které jsou namířeny proti Maďarské republice a které hodnotíme jako akt politické agrese proti suverenitě Maďarské republiky.
Děkuji. Pro příště bych ocenil, kdybych tyhle návrhy dostával písemně, abych to tady nemusel sepisovat. Hlásí se pan předseda, prosím. Děkuji. Je to žádost o upřesnění návrhu. Pan předseda Fiala nemá zájem. Omlouvám se, že jsem na to zapomněl. Takže to budeme hlasovat postupně v pořadí návrhů. Zahajuji hlasování. Tak já vás všechny odhlásím, prosím přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro zařazení bodu. Já také děkuji.
Vážení kolegové, vážené kolegyně, já vám naposled vysvětlím, jak to funguje v soukromém sektoru. Já vás nechci poučovat. Jenom vás chci seznámit opravdu s realitou, která je. Už nepřijímají žádné nové, protože nemají deset rukou, aby to stihli. Tudíž jestliže ten řemeslník chodí stále ke stejným, tak už s nimi má nastavená stejná pravidla.
To jsou čísla, která jsou z Ministerstva financí a za kterými si stojíme.
Já vám to prostě vysvětlím. Já si myslím, že to možná funguje u některých. Ale u velké části to takhle nefunguje a tímto systémem ty lidi znechutíme a zatížíme.
Děkuji.
Nicméně představa, že zámečníci, klempíři, zedníci, elektrikáři a další mají pravidelnou měsíční klientelu, za kterou docházejí pravidelně, mi přijde poněkud absurdní. A na tyto jsem pochopil, že máme snad touto vlnou mířit.
Pan poslanec Jurečka stahuje? Stahuje faktickou.
Já jsem rád, že pan poslanec Bláha nepoužil příměr pro svůj příklad místo zahradníka třeba provozovatele fekálního vozu. Já si dovolím ocitovat tu část koaliční smlouvy, která tehdy hovořila o EET: Navrhneme legislativní opatření vedoucí k maximální digitalizaci správy daní. Všechna opatření budou založena na principu - a teď poslouchejte -, že náklady na jejich implementaci ponese prostřednictvím daňových odpočtů stát a ne podnikatelský sektor. Bohužel to se nestalo. Někdo může říct, že teď si dávám gól do vlastní brány. Já se k tomu ve svém vystoupení dostanu ještě dnes, nebo možná příští týden. Bohužel ani v Senátu se k tomu nepodařilo najít dostatečnou většinu. Zkoušeli jsme to o rok později, tyto věci napravit, opět se to nepovedlo. Mezitím jsme tady měli možnost sledovat otázku toho, jak některé podnikatelské subjekty, především velkých podnikatelů, dokážou výborně optimalizovat svá daňová přiznání prostřednictvím korunových dluhopisů. Vždycky jsem se řídil principem, co je císařovo, císaři.
Já to chápu, on je pátek. No a zároveň ani v rozpravě to příliš často nezaznělo.
Já také děkuji. A nyní mám do rozpravy přihlášeného pana poslance Grospiče. Prosím, pane poslanče.
Vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, já bych se chtěl vyjádřit jenom velice stručně z pohledu Komunistické strany Čech a Moravy k navržené novele volebních zákonů a občanského soudního řádu. Máme určitý rezervovaný přístup k pozměňovacím návrhům, které byly načteny. Jsme součástí Evropské unie. Týká se to místních voleb do obecních zastupitelstev. Ale v té kategorii -
Aby poslanci, kteří přicházejí a odcházejí ze sálu, nehlučeli.
Také děkuji, pane předsedající. Otázka volebních klauzulí. Samozřejmě je nevýhodná pro strany, které se pohybují těsně kolem ní.
Já také děkuji za pozornost. A to jsou v tuto chvíli všechny přihlášky do rozpravy, které jsem zaznamenal.
Děkuji za dodržení času. Paní poslankyně Langšádlová. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Já bych chtěla ocenit iniciativu paní europoslankyně Šojdrové. Tady zaznělo, že se jedná o nějaký výkřik před volbami. Není tomu tak. Samozřejmě že je velikou chybou, že do Evropy přišla spousta lidí, kteří dneska nemají právo na azyl, a že jsme nechali v těch zemích konfliktu právě ty nejslabší. To je velká chyba celé Evropy, protože my jsme podpořili ty, kteří měli sílu a peníze do Evropy přijít, a ti nejslabší, nejzranitelnější, nejpronásledovanější mnohdy zůstali v oblasti válečného konfliktu.
Děkuji paní poslankyni za dodržení času. Slovo má pan poslanec Miroslav Kalousek.
To se v zásadě asi dá i dohledat v otevřených zdrojích, nebo by nám to dámy řekly samy, ale to není důležité. Důležitá je odpověď na otázku, kde jsou teď ty děti. Ty jsou v utečeneckých táborech v Řecku v otřesných podmínkách.